Nevím, jestli se to říká prostřednictvím předsedajícího, ale já to řeknu nahlas. Vy ještě máte takovou drzost tady takhle mluvit!
Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, je mi z toho smutno, co tady vidím, a myslím si, že je smutno i těm, kteří sledují to, co tady děláme, jak tady zesměšňujeme tento zákonodárný orgán. Protože to, co tady zaznívá z úst komunistické strany, to je opravdu asi nazvatelné slovem chucpe. Toto jsou dějiny komunismu. Jestliže ještě větší zločinec Adolf Hitler porušil tuto smlouvu, tak to bylo štěstí pro celý demokratický svět, že se tyto dva totalitní kolosy pustily do sebe. Protože podle Černé knihy komunismu na kontě tohoto zločinného režimu je 100 milionů mrtvých. To jsou jasná čísla. Komunistický režim je zločinný, vždycky takový byl, a kdekoliv je u moci, tak takovým také zůstane.
S přednostním právem se nyní hlásí pan místopředseda Filip.
Omlouvám se, že jsem si zapomněl brýle, něco přečtu. A to, co tady předvedl pan ministr Herman, je hnus! Očistné akce provedené ve spolupráci s bojovou skupinou SS Hauptsturmführera Wittenmayera, která postupovala z východu. Třetí prapor 30. pluku posílený dělostřelectvem, protitankovými granátníky a spojovací jednotkou 14. divize SS postupoval ze západu. Nasazení ukrajinští dobrovolníci 14. divize SS bojovali výborně. Já samozřejmě musím opravit i mé kolegy. Takže prosím, nelžete tady! Protože to je ten nástup fašismu! Vyznamenání Stefana Bandery a těch, kteří ho vyzývají. Ale vždyť právě český národ, slovenský národ, Poláci byli těmi, kteří byli vyvražďováni právě banderovci. Copak vám nestačí vypálený Český Malín na Volyni? A když ho obnovovali po roce 1945 na Olomoucku jako Nový Malín, vy to opravdu nevíte?! Nebo chcete zkreslovat historii? Kvůli tomu, že vy si tady vymyslíte nějaké spojení?! A budete citovat z knížek, které, promiňte mi, nestojí za to, abychom se jejich čísly vůbec zabývali.
Tu jsme zamítli a České dráhy podaly podání na ÚOHS, který o tom bude muset rozhodnout. Ministerstvo dopravy vykonává akcionářská práva, nicméně není to ve všech ohledech úplně jednoduché. Samozřejmě jak dozorčí rada, tak představenstvo musí fungovat v rámci zákona a je to jejich zodpovědnost, jakým způsobem rozhodnou. To, co Ministerstvo dopravy má k dispozici, jsou materiály, podle kterých je schopno zkontrolovat, jakým způsobem jsou vynakládány prostředky, které ze státního rozpočtu v dotacích dáváme na linky veřejné služby. My s Českými dráhami o těch věcech debatujeme. Já tady nezastírám, že České dráhy jsou moloch, který věci posouvá dopředu poměrně pomalu. Nejsem s tím spokojen.
Eviduji dvě faktické poznámky.
Děkuji, pane předsedající. Nevidím důvod a vůbec nechápu, že tady pan ministr říká, že oni prostě vlastníkovi neřeknou data, která po nich požaduje. Jen tak mimochodem, tehdy byl ministrem pan Stanjura.
Já vám děkuji i za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Urban. Pak je řádně přihlášen pan předseda Stanjura.
Kolegyně, kolegové, já se pana ministra chci trochu zastat, protože on se ocitl v absurdní situaci ne vlastní vinou. Ono totiž dávat ta data znamená zvýhodňovat konkurenci. A teď co má dělat ten ministr, který je vykonavatelem vlastnických práv? Čili já si myslím, že je potřeba, aby se to do budoucna uspořádalo. České dráhy jsou vlastnictvím státu a to je dobře, vykonavatelem vlastnických práv je z větší části Ministerstvo dopravy a to je také dobře, ale Ministerstvo dopravy nemá liberalizovat. To má dělat nějaký regulátor, někdo nezávislý, ne ten vlastník jednoho významného subjektu. V tom je ten problém. Z tohoto pohledu je ta situace trochu absurdní, nikoliv vinou současného ministra, ale všech předchozích ministrů a všech předchozích vlád bez ohledu na politickou příslušnost.
Máte slovo.
Pan poslanec Urban nemá pravdu. Dneska jste, pane ministře, řekl závažné věty. Nemám pod kontrolou Dozorčí radu Českých drah. Koho poslouchá dozorčí rada Českých drah, když ministr dopravy řekne "nezlobte se na mě, já ji nemám pod kontrolou"? A pak říkáte - my vám ty informace rádi poskytneme.
Doufám, že jsem si ho poznamenal dobře. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento procedurální návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Přečtu omluvenky, které jsem obdržel. Budeme pokračovat dál. Eviduji zde několik faktických poznámek. První faktickou poznámku má pan ministr Herman, po něm se připraví pan poslanec Novotný s faktickou poznámkou. Máte slovo.
Já jen stručně k tomu, co tady zaznělo ohledně překrucování historie. To jsem dodnes nepochopil. Tak jenom bych byl velmi pokorný v tom, kdo tady překrucuje historii.
Další faktickou poznámku má pan poslanec Martin Novotný a připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Martin Komárek.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího říct panu kolegovi Filipovi jednu takovou svou důležitou zkušenost. Ale co mi už léta vrtá hlavou, je to, že jsem se mnoho let předtím zúčastnil jiného pietního aktu, pietního aktu za účasti jednoho z oficiálních zástupců Ruské federace, a bylo to mnoho, docela dost let předtím, než kdokoliv v tomto sále vůbec znal tu skutečnost, že se hlavní náměstí v Kyjevě jmenuje Majdan.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Komárek, po něm pan poslanec Daniel Korte.
Dámy a pánové, já teď budu výjimečně vážný. Dějiny 20. století ve východní a střední Evropě byly mnohdy hrozné a lidi museli volit mezi velmi špatným a ještě horším. Vy dobře víte o obludném hladomoru, který doprovázel ukrajinskou kolektivizaci, kdy podle hodnověrných zdrojů, je to strašné, ale musím to říct, prostě děti byly jezeny svými rodiči. Za to mohl jediný člověk - Stalin. Takže si mohl leckterý Ukrajinec říci, že Hitler je menší zlo než Stalin. Znovu říkám, já to neomlouvám, ale pokud mluvíme o historii, připomeňme i tohle. Asociační dohoda nikterak v žádném případě neohrožuje vztahy Evropské unie a České republiky s Ruskem, není to nic proti Rusku, ani v náznaku, je to prostě pouze možnost, jak pomáhat Ukrajině. A předpokládám, že Rusko chce Ukrajině také pomáhat.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Korte a po něm pan předseda Schwarzenberg.
Děkuji, pane předsedající. A je to prosím něco jiného.
Nyní tedy pan předseda Schwarzenberg s faktickou poznámkou a připraví se pan poslanec Holík. Máte slovo, pane předsedo.
Vážený pane předsedající, vážení vzácní hosté, kolegyně a kolegové. Já jsem chtěl odpovědět kolegovi Novotnému, bohužel odešel. Takže hlavní náměstí v Kyjevě se nejmenuje Majdan, ale jmenuje se Majdan Nězavěžnosti , český překlad náměstí Nezávislosti. A vůči našim vzácným hostům prznit tento název je, řekněme, slabomyslné.
Ale strach z tohoto četníka je na obou stranách konfliktu velmi malý. Mírové jednotky OSN pověřené tradiční separací sil obou bojujících stran, která zahrnuje dohled nad nárazníkovým pásmem mezi oběma stranami, by poskytla mnohem lepší zastrašující faktor a větší stabilizaci konfliktů. Ale chce v této oblasti někdo vlastně ten mír? Nemyslím mír, který je jen proklamací, ale skutečný mír, při kterém neumírají děti, ženy, starci. Mír, tedy to, že nikdo neumírá v důsledku použití zbraní. Bohužel si myslím že ne. Rozhodně to není v zájmu Spojených států amerických, které na Ukrajinu dodávají zbraňové systémy a vojenské instruktory. Kdo si vzpomenete, v této věci jsem i interpeloval pana ministra zahraničí, a on o instruktorech neměl ani potuchu. Pak mi řekl: neměl jsem dostatek čerstvých informací. Instruktoři působí ve Lvově. Když už hovořím o Spojených státech amerických, zamyslel se někdo nad tím, proč při minských rozhovorech jedná pouze Ukrajina, Německo, Francie a Rusko? Proč se toho neúčastní Spojené státy americké? Asi ne. V této souvislosti již provedl, nevím, možná sedm, možná i víc mobilizací. I proto má armáda s odvody takové problémy. Tisíce povolanců raději, než by narukovali do armády, zmizí v hlubokých ukrajinských lesích nebo někam do zahraničí. Třeba i k nám do České republiky. Nechci zde raději ani hovořit o zvěrstvech, která jsou spojována s mezinárodním obchodem s lidskými orgány. Do té doby budou odvedenci raději dezertovat a buď se přidají na stranu separatistů, nebo raději zmizí někam za kopečky. Zamyslel se někdo nad tím, proč se takto chovají? Proč odmítají bojovat za svého prezidenta, za svou vládu? Odpověď je jasná.
Děkuji panu poslanci Zdeňku Ondráčkovi. Dovolte mi, abych konstatoval omluvu. Od 21.45 se omlouvá pan poslanec Petr Adam z osobních důvodů. Ještě než dám slovo dalšímu přihlášenému, dvě faktické poznámky. Nejdřív pan Ondřej Benešík a poté pan Martin Komárek.
Asociační dohoda neznamená vstup Ukrajiny do Evropské unie. Asociační dohoda dává Evropské unii prostor pro to, aby pomohla Ukrajinu konsolidovat, aby z ní udělala takovou zemi stabilní a prosperující, kterou všichni chceme, protože v zájmu nejenom Evropské unie, ale samozřejmě zejména České republiky je stabilní Ukrajina. A pokud chceme stabilní Ukrajinu, tak jí k tomu musíme pomoci. Tím, že oddálíme nebo neschválíme tuto asociační dohodu, tak činíme pravý opak. V souvislosti s konfliktem na Ukrajině je důležité připomenout, že Ruská federace se zavázala garantovat územní celistvost, integritu Ukrajiny výměnou za to, že Ukrajina se vzdá atomových zbraní. Rusko toto porušilo. Československo od fašismu neosvobodilo Rusko, ale Sovětský svaz. Čili Sovětský svaz znamená i Ukrajina.
Děkuji panu kolegovi Benešíkovi. Nyní pan poslanec Martin Komárek také s faktickou poznámkou, poté s přednostním právem pan předseda Schwarzenberg. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Pane předsedající, dámy a pánové, já jsem dnes večer nesmírně příjemně překvapen jako zastánce asociační dohody s Ukrajinou. Nejen že snesli relevantní argumenty. Některé si dokonce pilně vymysleli. A sice argumenty o tom, jak je ukrajinská demokracie slabá a ohrožená. Co je totiž asociační dohoda? To je nástroj, jak pomoci Ukrajině tuto demokracii vylepšit. Takže já se velmi těším, až po vyslechnutí dalších skvělých projevů kolegů z KSČM na podporu asociační dohody, jako byly ty dosavadní, společně jednomyslně tuto dohodu, kterou všichni potřebujeme, odhlasujeme.
Děkuji panu poslanci Komárkovi a s přednostním právem vystoupí pan poslanec Karel Schwarzenberg. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Nyní pan poslanec Pavel Kováčik. Připomínka 40. výročí ukončení vietnamské války připadá také na letošní rok. To jsme si zopakovali historii. Nyní pokračujeme vystoupením pana poslance Jaroslava Foldyny. Interpelovaným ministrem je Andrej Babiš. Otevírám rozpravu a pan poslanec Jan Farský se do ní hlásí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr Babiš loni 20. června v deníku Právo na otázku, kolik je zlodějů ve Sněmovně, si sám odpověděl: Co vím, tak minimálně čtyři pět. Mám to chápat jako přiznání, nebo to mám chápat jako obvinění nejbližších spolupracovníků?
Děkuji vám. Dávám slovo panu poslanci Zbyňku Stanjurovi v otevřené rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Než navrhnu přerušení, tak přece jen řeknu pět vět. Kdyby to tak proběhlo, tak tím nezatěžuji ani ministra zemědělství ani Poslaneckou sněmovnu. Nicméně velmi častým zvykem v České republice nebo v politickém životě České republiky, když někdo chce vyměnit někoho, ať je to na úrovni obce, kraje, či státu, tak místo tohoto standardního slušného postupu se hledají důvody, kterými se to jakoby vysvětlí. To vůbec nezpochybňuji. Takže nechci kritizovat nového generálního ředitele. Chci se zeptat na ten dvojí přístup ministra zemědělství. Když se vyměnil a čirou náhodou tam přišel jeho stranický kolega, což tedy rozčililo jak pana ministra zemědělství, tak pana vicepremiéra, tak už to nebylo potřeba. A je to ta železná logika: Bývalého ředitele jsem odvolal, protože nevypsal otevřené výběrové řízení. Nový generální ředitel nevypsal otevřené výběrové řízení, protože mě přesvědčil, že je dobře udělat uzavřené výběrové řízení.
Kdo je proti? Takže interpelaci ukončíme a budeme pokračovat další...
Takže v zásadě tahle věc se dnes řeší poměrně kladně.
Děkuji panu ministrovi zahraničí. Ale vaše odpověď v otázce dodávek plynu a ropy mě neuspokojila, pane ministře.
Další faktickou poznámku má pan poslanec Radim Holeček.
Krátce a telegraficky, abych nezdržoval. Já myslím, že ho tam spíš nemají rádi za to, že je komouš, protože komouše tam opravdu ve Lvově nemají moc rádi. Prostě ti lidé měli toho komunistického ksindlu tam tak dost, že se spřáhli i s čertem, aby ten komunistický ksindl vyhnali. A kolegovi Holíkovi řeknu jednu věc. To byla zbytečnost s tím Majdanem. Já jsem držel dva dny barikádu na Majdanu. Nosili kolem mě mrtvé.
Máte slovo.
Paní a pánové, začalo se používat výrazivo, bych řekl, silnějšího kalibru, až urážejícího vzájemně. Já pro určité uklidnění situace žádám o 20 minut přestávku na poradu klubu KSČM.
Zároveň znovu konstatuji, že my jako volení představitelé České republiky se zodpovídáme našim občanům za rozhodnutí, která činíme. Já sám v tuto chvíli nejsem připraven hlasovat pro další přibližování Ukrajiny k Evropské unii, neboť to nyní nepovažuji za věc, která by byla pro občany České republiky prospěšná. Děkuji vám za pozornost.
Pokračujeme v diskusi panem poslancem Zdeňkem Ondráčkem.
Děkuji, pane předsedající. Mám tam několik velmi dobrých známých, přátel. A jak my ateisté říkáme - bůh s lidmi Ukrajiny, kdyby k tomu mělo dojít. Co nyní Ukrajinu trápí nejvíce? Je to svobodné rozhodnutí obyvatel Krymu a jeho připojení se k Ruské federaci? Je to pokračování občanské války na jihovýchodě Ukrajiny? Ale již dnes se dá konstatovat, že to nebyla dobrá investice. Země potřebuje výrazně větší financování, aby byla schopna stabilizovat hřivnu a obnovit své zahraniční rezervy. Ale kde je vzít, nekrást a ještě zaručit, že dostojí svým závazkům? Tomu může věřit jen blbec. To opravdu ale není moc a Evropa, Evropská unie, asi ví, proč neposkytne více. Ale pokud Evropská unie opravdu seriózně chce, aby ukrajinské reformy byly úspěšné - a zde já říkám, že tomu nevěřím - pak Komise a členské státy musí poskytnout další půjčky a pomoci rozběhnout ekonomiku Ukrajiny. Jenže Kyjev místo reforem politikaří se svými občany a se svými politickými konkurenty či protivníky. To je současná demokracie po ukrajinsku? Možná ano, ale je to přesně podle scénáře sepsaného někde za Atlantikem. Ale je toto přípustné hodnotám, na kterých je založeno a vystavěno Evropské společenství? Skladby těchto hudebníků budou odstraněny z rozhlasových vln, povolenky na promítání filmů se zakázanými herci mají být v blízké budoucnosti všechny odstraněny. No přece to, že si vybudoval velmi vřelý přátelský vztah s prezidentem Ruské federace Putinem a od roku 2013 má také ruské občanství. Ukrajina tomuto francouzskému herci již zakázala vstup do země na dobu pěti let. Demokracie po ukrajinsku. A nyní nová perla ukrajinské demokracie. Kyjev vyhodnotil jako hrozbu pro Ukrajinu i novináře, kterého unesli teroristé z Islámského státu. A reakce na sebe přirozeně nedala dlouho čekat.
Tudíž jsem využil té možnosti, o které píše i pan ministr v odpovědi, toho přímého zadání. To se ovšem musí notifikovat. A co se stalo v průběhu té soutěže?